Nicméně pravdou je, že vládní návrh je na stole, vládní návrh je předložen. Ale myslím si, že se s ním dá pracovat, dá se o něm diskutovat, dá se vést debata, dá se vylepšit, dá se posílit. Ale bude dobré, když tak budeme činit na jednom jediném materiálu.
Ministerstvo školství a mládeže navrhuje zrušení povinné maturity z matematiky. Potom se to nějakým způsobem posunulo a hlavně z toho důvodu, že žáci matematice nerozumějí, neumějí ji v praxi používat. Problémy žákům dělají především aplikované úlohy spojené s praxí. Je prý nejdůležitější nejdříve zlepšit kvalitu výuky, a pak uvažovat o jejím zavedení. Já bych tak docela nesouhlasil s tím, že se matematika špatně vyučuje. Ale vzpomínám si na svoji babičku, která mi vždycky říkala líná mysl je dílna ďáblova. Víme, že existují dva názory jak u laické, tak odborné veřejnosti. Na druhé straně je Asociace ředitelů gymnázií, Jednota českých matematiků a fyziků, Hospodářská komora a mnozí další, kteří tvrdí, že toto rozhodnutí může vést k zaostávání České republiky za vyspělým světem. Mám dojem, přímo říkala Rakousko, Německo. Já nevěřím tomu, že by nás chtěl Robert Plaga mystifikovat. Žáci mají přitom k dispozici ještě třetí termín, takže výsledný podíl neúspěšných maturantů z matematiky bude nakonec výrazně nižší. Hlavní příčinou je nesrovnatelně nastavená obtížnost zkoušek. To je možná výplod fantazie.
Pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, to, co vy říkáte, že chcete kontrolovat vládu, se dneska děje prostřednictvím komisí - BIS, prostřednictvím komise Vojenského zpravodajství, prostřednictvím dalších komisí. Komise se dotazuje vlády, jak pracují s těmi zprávami. Na kontrolu vlády tu nepotřebujeme další komisi. Ale dokážu si představit z pozice definice hybridní hrozby, z její komplexnosti a konvergence, tak jak funguje, že o tom můžeme vést diskuse na výboru pro bezpečnost nebo se domluvit na založení nového podvýboru či komise. S tím nemám problém, protože ty hrozby se mění, konvergují a je třeba na ně reagovat. Ale souhlasím s kolegou Vondrákem, to nevyřešíme tady na Sněmovně. Ale co chceme vyšetřovat? Kdo tam bude chodit vypovídat? Pan Kellner? Pan prezident? To je nesmysl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako suverénní země, jako suverénní stát musíme dbát o to, abychom věděli, kdo ovlivňuje naši politiku. My přece víme z Ústavy a z demokracie, že zásadní věci ve státě můžou ovlivňovat především ti, kteří byli zvoleni svými voliči. To je trošičku zavádějící. Samozřejmě každý stát, každý velký stát, velká ekonomika, mocnost má snahu ovlivnit stát další v ekonomice, v politice a prosazovat nějaké své zásadní zájmy i u svých partnerů - partnerů, nejen nepřátel, tady se pořád mluví o nepřátelích. Připadá mi to trošičku jako diskuse kolem 50. let, kdy byl nepřítel za každým rohem, mandelinka bramborová byla hozena z Ameriky a teď nám zase hází mandelinky bramborový z Ruska. Čili pakliže formujeme obecně, že tu zřídíme komisi pro hybridní hrozby, rozumím tomu a můžeme o tom diskutovat. Děkuji.
A nyní tady mám tedy tři faktické poznámky.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče Foldyno skrze pana předsedajícího, svůj projev jste zakončil něčím, s čím naprosto souhlasím. Mně by se opravdu líbilo, kdyby vznikla komise pro hybridní hrozby. Já potřebuji znovu zopakovat, vymezit se vůči té argumentaci pana poslance Vondráka, že nejsme odborníci. No, jsme politici, opravdu nejsme odborníci. Samozřejmě zaznívají zde argumenty vůči tomu, že takovýto orgán by kontroloval vládu. Máme zde řadu jiných příkladů, kde je vhodné, aby se tím politici zabývali. Měli bychom mít jistotu, jak jsou chráněny volby v České republice. Měli bychom mít jistotu, jak jsou chráněny některé IT systémy, měli bychom vědět, jakým způsobem ty vlivové operace probíhají. Je to obecnější a širší agenda.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Skutečně jenom fakticky na několik mých předřečníků. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegu Brázdilovi. My jsme určitě všichni rádi, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě, určitě je to velká zásluha i vás jako záchranářů, představitelů integrovaného záchranného systému, kvalitní policie, geografických daností toho, že k nám nepřicházejí žádné velké přírodní katastrofy. Ano, na tom jsme dobře. Na druhou stranu, pánové kolegové, neříkáte tady pravdu. Jsem předsedou komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, a není úkolem této komise kontrolovat vládu. To prostě není pravda. To je komise, která kontroluje činnost Vojenského zpravodajství v celé její šíři. My máme možnost se samozřejmě na určité věci vlády dotazovat, ale rozhodně není naším úkolem kontrolovat, jakým způsobem vláda zachází se zprávami tajných služeb. To je prostě posunutí interpretace toho, co je ve statutu těch jednotlivých kontrolních komisí. To je účelová dezinterpretace toho, co ty komise reálně mají vykonávat. My jsme se tady bavili o tom, aby nově zřízená komise měla možnost kontrolovat skutečně to, jak ty odpovědné orgány zacházejí s výstupy, které od tajných služeb pocházejí. Nic více, nic méně. A myslím si, že ta debata se zbytečně posunula do emocí. Ta komise nemá nikoho trestat, byli by tam účastni všichni političtí reprezentanti z této Sněmovny.
Tak nyní vystoupí na faktickou pan poslanec Václav Klaus a připraví se pan poslanec Robert Králíček. Zatím mám tyto dvě přihlášky na faktickou. Tak prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče.
Je před Vánoci, takže budu konstruktivní.
Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Takže ten bychom vypustili. A pak už se blížíme k závěru.
Ptám se, kdo je pro. Přednesu návrh usnesení. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, všem vám děkuji. Končím třetí čtení tohoto tisku. Pan poslanec Roman Kubíček za navrhovatele už zaujal své místo. Není tomu tak. A otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho v sále nevidím, rozpravu tedy končím. Je zájem o případná závěrečná slova ze strany navrhovatele či zpravodaje? Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou a přednášel jednotlivé návrhy a sdělil k nim stanovisko výboru.
Nemáme žádný návrh legislativně technických úprav. Máme tu pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního výboru a pak návrh zákona jako celek.
Přesto ji nechám odhlasovat. Aspoň dostanou šanci kolegové z předsálí se dostavit na hlasování o zákoně.
Cílem je zajistit takové podmínky, aby se tyto nůžky nerozvíraly, aby bylo možné přiblížit odměňování lidí v NBÚ a v NKÚ těm, kteří působí v režimu zákona o státní službě. To je v kostce obsah toho pozměňovacího návrhu obsaženého v tom výborovém usnesení. Stanovisko výboru je kladné, pozitivní.
Kdo je proti? Hlasování číslo 389, přihlášeno 184, pro 167, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 390, přihlášeno 184, pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Přečtu omluvu.
Vyzve ho, aby soudu v určené lhůtě oznámil, zda v řízení bude uplatňovat práva podle věty druhé. Jinak práva v řízení uplatňovat nelze. Vždy se mu však doručuje rozhodnutí ve věci samé nebo jiné rozhodnutí, kterým se řízení před soudem končí. To jsme všechno v tom pozměňováku potom změnili. Já pro tuto chvíli děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Jde o rozhodování ve věcech, které spadají do části páté občanského soudního řádu, jak už tady bylo řečeno. Bylo částečně převedeno na správní orgány zejména z důvodu jejich úzké specializace.
Děkuji a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Dominik Feri.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím trošku shrnout a řekněme doplnit kontext tohoto návrhu. Ono by se skutečně zdálo, že se jedná o velmi malou úpravu, o pár slov u řízení, které se zdá být vlastně jasné, a u řízení, které tak nějak by možná mohlo připomínat řízení před správním soudem. Přeci vystupuje tady nějaký účastník, je tady nějaký správní orgán, který závazně v té konkrétní věci rozhoduje o veřejném nebo soukromém subjektivním právu, a je tady nějaký soud. Skutečně jako nějaký kvazisoudní orgán. Z jakého důvodu? Vezměte si, že se soudíte o pozemek nějakou třeba určovací žalobou, proti tomu rozhodnutí soudu se odvoláte, a pak by měl ten prvostupňový soud ještě nějakým způsobem podávat vyjádření další tomu soudu odvolacímu? Není žádnou potřebou, aby to ten soud, nebo ten arbitr tedy v tomto případě, odůvodňoval dále. Tam to ten smysl dává. Proč by to mělo být v zákoně explicitně stanoveno? To se dá dovodit systematickým výkladem.
Já bych poprosil, abychom se tady trošku zklidnili.
Mě to ruší, ale rozhodně mě to neuráží, protože u nás na právnické fakultě nejsou také debaty nebo přednášky o přezkumu správních rozhodnutí úplně nejpopulárnější. Naprosto to chápu. Nebo Český telekomunikační úřad. Tak to pojďme delegovat na nějaký správní orgán, soudci jsou prostě drazí, rozhodování soudů. Takže raději ať to rozhoduje nějaký specializovaný orgán. To má nějaký smysl. Ale proč tady vytvářet de facto nějaký další systém mezi tím, který není ani správní soudnictví, ani to čisté řízení podle části páté. Vláda to také ostatně zmiňuje i v tom vládním rozhodnutí. Co je podle mě to nejklíčovější, že přisuzujeme orgánu jinou úlohu, než by měl mít. Dobrý soudce rozhoduje tak, že to rozhodnutí je přesvědčivé. Vysoce technická věc.
Tolik z mé strany na úvod.
Tak děkuji a prosím paní poslankyni Helenu Langšádlovou, aby se mnou sledovala od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otvírám.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Já bych se rád pověnoval otázce ustavení komise, sněmovního orgánu, který by se věnoval této problematice, a to řekněme více z té formální stránky věci. Zaznívaly zde argumenty, že by se tím měly zabývat tajné služby. Každá politická strana by tam měla jednoho svého zástupce. Všichni by měli stejný přístup k těm informacím. Cílem by nebylo si hrát na policii ani na špiony, protože od toho zde máme bezpečnostní aparát, který řídí vláda. Jsme v parlamentu, takže můžeme se ptát, můžeme navrhovat a schvalovat zákony, a to je ten princip té komise. To znamená nasvítit tu problematiku, dát jí tu důležitost a především řešit to nadstranicky. Asi nemá smysl se k tomu úplně vracet. Jenom do budoucna, proč je to důležité, jaká je ta relevance. Čekají nás zcela zásadní a strategická rozhodnutí, probíhá zde výběr dodavatele na výstavbu jaderné elektrárny. To jsou všechno projekty, které je naprosto nezbytné dělat v zahraniční spolupráci, a samozřejmě i s těmito projekty přichází určitý zahraniční vliv. A my bychom měli vědět, jakým způsobem jsou naše státní instituce na něj připraveny. Budujeme armádu, ale i ta armáda také musí vědět, v jakém prostředí se pohybuje. Takže to je další velice důležitý okruh.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu mít dotaz. Je Česká republika, odlišuje se v něčem jiném od ostatních států Evropské unie? Já si myslím, že ne. Naše republika má Bezpečnostní informační službu, která je složená z odborníků. Takže pokud slyším, že musíme tady vytvořit novou komisi, tak tím pádem naznačujeme, že naše Bezpečnostní informační služba pracuje špatně.
Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Holíku, několikrát jsem říkala, že mám plnou důvěru k činnosti Bezpečnostní informační služby a dalších zpravodajských služeb. Ale právě proto, že mám plnou důvěru k těmto službám, tak ty informace, které nám říkají, beru oproti vám pravděpodobně zcela vážně. Takže ještě jednou. Navrhovaná komise, ať už bude vyšetřovací, nebo jiná, která by se těmito hrozbami měla zabývat, tak - za prvé - právě vychází z těch informací Bezpečnostní informační služby a dalších služeb. Za druhé, Nemá hodnotit činnost těchto služeb, ale zabývat se tím, jestli my děláme jako poslanci nebo jako tady vláda za mnou všechno pro to, co bychom dělat měli. O tom je ten návrh. Takže o tom tady celou dobu hovořím.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek - stáhl.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Více než před týdnem jsem byl účasten mimořádné situaci. Mimořádné situaci, kdy osamělý aktivní střelec z bezprostřední blízkosti popravil sedm lidí. Byl jsem svědkem jako předseda krizového štábu činnosti všech složek - policie, záchranářů a hasičů. Ale nenapadlo mě, abych k tomuto svolával další komisi, která bude dále tyto věci vyšetřovat. Já nevěřím, že někdo z nás tady je schopen tyto věci podchytit, rozumět a analyzovat. Jsme z pohledu zpravodajských služeb amatéři!
Tak nyní se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek.
Smyslem této komise není prověřování činnosti tajných služeb. Smyslem této komise je kontrola exekutivy, tedy vlády, zda se zprávami tajných služeb nakládá s plnou vážností a zda je využívá k tomu, aby riziko kybernetické bezpečnosti bylo sníženo na minimum. Protože řada z nás má oprávněné podezření, že řada vládních činitelů zprávy tajných služeb možná podepíše, ale nečte. Je to tedy kontrola vlády. Je to tedy kontrola vlády, což přísluší Poslanecké sněmovně. Není to kontrola tajných služeb.
Nyní dvě faktické poznámky. Takže vystoupí nejprve pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se pan poslanec Jan Lipavský.
Tak je potřeba ale mít právní nástroje, a samozřejmě ten paragraf, který se týká chovu v nevhodných podmínkách, je zaměřen i proti těm množírnám, tak aby to skutečně šlo potom řešit, protože on je tam vždycky problém s domovní svobodou, když to nedělají jako podnikatelé, když to dělají doma, jak se tam dostat a podobně. Takže tohle by mělo umožnit, aby se tato praxe skutečně dala potírat. Třetí věc, kterou chci říct. Navíc mezi zvířaty jsou velké rozdíly. Nejenom že zvířata budou dědit po svých majitelích, ale nakonec je nebudeme ani moci vodit na vodítku, protože to bude proti jejich důstojnosti a bude to omezovat jejich přirozené chování. Takže na to jen upozorňuji, že musíme mít pořád ten zdravý odstup.
A ještě než začne mluvit paní kolegyně, já vás počtvrté žádám o klid!
Chtěla bych zdůraznit, že ústavně-právní výbor se na tom shodl, je tam shoda, je to kompromis. Jen bych chtěla ještě podotknout, že toto úsilí je doplněno i vládními návrhy, zejména návrhem veterinárního zákona, který aktuálně projednáváme. A jsem přesvědčena jako právnička, že ta úprava, kterou nabízíme, je komplexní a je správná.
Děkuji za slovo. A ještě jednou děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na přípravě těch jednotlivých návrhů. Já to upřímně chápu. Ano, k politice patří nějaká míra zjednodušování. A to se bohužel stalo. My pokud připustíme, že zabijeme diskuzi o relevantních problémech, tak vlastně tím zabíjíme demokracii jako takovou. A já doufám, že to, co se dělo při projednávání tohoto zákona v té veřejné diskuzi, nebude standardem, protože by to bylo velice smutné. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Přečtu na záznam několik omluv. Zdá se, že tomu tak není, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova?
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, za navrhovatele, za skupinu poslanců, se sluší poděkovat, protože tady to byla čistá politická práce a čistá snaha dosáhnout nějakého kompromisu, který povede k tomu, že se podaří bojovat s týráním zvířat, s množírnami, zkrátka tady s těmi škodlivými společenskými jevy. Je nutné říci, že kompromis to byl z obou stran, a musím zrelativizovat obavy, že by tento návrh měl například nějaké zásadní dopady například do zemědělství, do chovů.